Pane poslanče, já vás přeruším. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.
V této souvislosti návrh zákona zavádí následující opatření: umožňuje výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě mimořádných událostí typu živelní pohromy; zavádí evidenci odborných lesních hospodářů a možnost pověřit vedením této evidence Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako organizační složku státu; zavádí opatření obecné povahy, kterými mohou orgány státní správy lesů ukládat opatření v případě potřeby v zájmu ochrany lesa; Předkládaná úprava se neobejde bez určitého vlivu na státní rozpočet. Výdaje se budou týkat výhradně kapitoly Ministerstva zemědělství, ze které jsou hrazeny náklady činnosti hrazené státem dle lesního zákona. Na další veřejné rozpočty dle navrhovatele úprava nebude mít žádný vliv. Návrh novely zákona je předkládán v době, kdy jsou lesy na území České republiky postiženy mimořádně rozsáhlou kalamitou způsobenou zejména dlouhodobým suchem oslabujícím lesní porosty, které jsou napadeny škůdci. Je proto nutné, aby lesní zákon vytvořil předpoklady pro zvládnutí tohoto stavu a umožnil co nejefektivnější odstranění následků.
Mám tady další omluvenku. nyní k tomuto bodu otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Holomčíka.
Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu pirátské strany. Mám celou řadu otázek. Ty si nechám na výbor, nicméně považuji za důležité, aby tady dneska zazněly tři věci. Tady tu část kvitujeme. Myslíme si, že je správná. Teď několik vstupních předpokladů. A ještě několik čísel. Kdybychom de facto polovinu lesů v České republice, že by fungovaly nebo byly vlastně v rozporu se zákonem. Protože tohle je věc, která neskončí s tímto volebním obdobím, ale budou se s ním potýkat i vlády v obdobích dalších.
Víme, kolik zemědělství má nároky na vodu. Pochopitelně se s vodou plýtvá. Spotřeba vody na den a na osobu v České republice je 88 litrů. Plus minus nějaký rozdíl. To je prostě šílené. Právě jsem koukal na údaje na internetu. Víte, kolik máme vody na Rozkoši dneska po tak velké zimě na sníh? Tuhle jsem četl zajímavé údaje, nějakou termokamerou se podívali na to, když je horký den v létě, tak jaké jsou teploty vzduchu. My jsme to změnili, my jsme tu krajinu zničili. Já jsem za to smutný. To zemědělství tu vláhu vzalo. Ty závlahy byly tak šílené, že porušily tu rovnováhu ekologickou. My nemáme Alpy, my nemáme ledovce, my nemáme jezera. A je to rok od roku menší. Neukazujme jeden na druhého. Nezachráníme je.
Děkuji.
Stát vyžadoval přesný výčet majetkových položek, které církve a náboženské společnosti chtěly vrátit, a to ještě před přijetím zákona. Takto koncipovaná restituce církví a náboženských společností byla politicky neprůchodná. Jednalo se o tzv. výčtový zákon. Cílem zákona bylo obnovení činnosti řeholních řádů. Převod se týkal především klášterů a řeholních domů. Poslanecký návrh, který měl vrátit konkrétně vymezené nemovitosti jejich majitelům, nebyl přijat mimo jiné proto, že vlastnictví některých majetků již přešlo na města či obce. Pokus o navrácení některých majetků opět formou výčtu; ten vláda přijala druhým usnesením, později ale požádala o další a v roce 1999 tento pokus skončil neúspěchem. Mimo jiné se zde objevily argumenty o tom, že církve majetek nevlastnily. Studie Milana Kindla a Vojtěcha Mikuleho z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Šlo o období Zemanovy vlády a tato problematika spadala do kompetence tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála, sociálního demokrata, jenž jmenoval komisi pro narovnání vztahů mezi církvemi a státem. Hodnota majetku určeného k vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla v roce 2000 stanovena na 100 miliard korun. Samotná metodika stanovení hodnoty církevního majetku byla výsledkem složité a mnohaleté práce a hledání shody mezi tehdejší církevní a vládní komisí, které projekt restituce církevního majetku v rámci narovnání vztahů mezi státem a církvemi připravovaly. Údaje pro výpočet byly převážně poskytovány státními institucemi, například Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, Ministerstvem zemědělství České republiky a dalšími. Závěr kontrolní zprávy Ernst and Young shrnuje následující citace: "Statický algoritmus využívající průměrné ceny je racionální vzhledem k nedokonalosti podkladových i tržních dat za podmínek omezeného času pro zpracování ocenění majetku." Kontrolní zpráva společnosti Ernst and Young obsahuje také odhad množství práce nezbytné pro výpočet hodnoty církevního majetku alternativní metodou položkového ocenění. To znamená, že jeden člověk by na ocenění veškerého církevního majetku položkovou metodou pracoval při standardním 40hodinovém pracovním týdnu přibližně 60 let. Dvaceti pracovníkům by ocenění trvalo přibližně 3 roky. Cena za tento druh práce byla v cenách roku 2011 odhadována přes 30 milionů korun. Důležitým aspektem restituce církevního majetku je však mimo zmírnění následků majetkových křivd také postupné snižování závislosti církví a náboženských společností na mandatorních výdajích státního rozpočtu až do jejich úplného zastavení. Církev římskokatolická ze solidarity s ostatními církvemi a náboženskými společnostmi se v zájmu naplnění tohoto záměru zákona zřekla 20 % finanční náhrady, na niž měla nárok, ve prospěch ostatních církví a náboženských společností.
Jedná se o komplexní pozměňovací návrh k danému tisku. Jedná se o to, aby potom nedošlo v tom tisku 333 k problémům implementace po jeho vyhlášení. Případné dotazy jsem připraven zodpovědět.
Já se přiznám, že jsem větší chaos ještě neviděl, a musím říci, že nechci být kritický pouze k vládě, ale nejenom vláda, ale i samotná paní ministryně v tom chaosu skutečně překonává sama sebe. Ať si o tom myslíte kdokoliv z vás cokoliv, je evidentní, že ani vláda, ani premiér Andrej Babiš není schopen tento svůj slib dodržet. Já samozřejmě tímto především dávám paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a samozřejmě i panu premiérovi České republiky Andreji Babišovi klid na práci, klid na přípravu kvalitní legislativy, a určitě ne aby se do české legislativy zaváděla elektronická neschopenka tímto chaotickým způsobem. Vláda a paní ministryně práce a sociálních věcí si prostě z Parlamentu udělala holubník a já se obávám, že jediným důsledkem tohoto legislativního chaosu bude eNeschopenka, kterou budeme za rok zase rušit nebo nějakým způsobem pozměňovat. Na závěr bych chtěl říci, že jestli chcete, vážení členové nebo kolegové z vládní koalice v letošním létě znemožnit pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama, tak to propusťte dál. Ten zákon se nedá ve své verzi od 1. července plnohodnotně připravit.
Poslední tři roky nemocnost neustále stoupá. Je to způsobeno tím, že jsme museli zaměstnat lidi, kteří nechtějí. Jedna zaměstnankyně, aby nemusela čerpat dovolenou, tak odletěla do Brazílie a vzala si tři týdny nemoci. Takhle fungují někteří nepoctiví zaměstnanci.
Já také děkuji. A jako další prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Adámkovou.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Bláhu vaším prostřednictvím. Já jsem ho velmi pozorně poslouchal. On podobný příklad dával na hospodářském výboru, když se projednávalo právě zrušení karenční doby. Jenom nechápu tedy, proč kolegové, kteří mají takovéto zkušenosti - a my jsme ty argumenty slyšeli od pana prezidenta Hospodářské komory přímo na hospodářském výboru - hlasovali pro zrušení karenční doby. Děkuji za pozornost.
Jenom taky na to zareaguji, aby to tady znova zaznělo. Já jsem podpořil zrušení karenční doby z jednoho prostého důvodu. A věřte tomu, že ti zaměstnanci se v tom nevyznají, i když se jim to snažím vysvětlit. Takže to, že nedostanou náhradu první tři dny, tak i ti poctiví berou jako prostě špatně. Takže to jsou moje myšlenky, moje pohnutky. Protože v okamžiku, kdy máte 200 lidí a znáte je osobně a mluvíte s nimi, tak se snažíte samozřejmě jim vyjít vstříc.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže já prosím paní poslankyni Aulickou, která je řádně přihlášena do rozpravy.

To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa... Není tomu tak. Já tedy obecnou rozpravu... Prosím, pane poslanče.
Je skvělý, že to chceme posunout. Protože v ten okamžik to bude neuvěřitelný chaos.
Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura.
My jsme se už zamysleli, my už jsme to napsali, už je to v systému.
V tuto chvíli mám opět vyčerpané faktické poznámky i rozpravu. Paní navrhovatelka má zájem o závěrečné slovo? Tak prosím, paní zpravodajko, o závěrečné slovo k obecné rozpravě.
Vzhledem k tomu, jak obsáhlá ta debata byla, si dovolím pouze vypíchnout dvě věci. První leden 2020, k němu směřující postupné testování elektronické neschopenky a žádné plané sliby a marné trápení lékařů obavami, co nastane od 1. července. Já bych ráda jenom zdůraznila, že vlastně v tom celém fungování do budoucna je velice důležitá Česká správa sociálního zabezpečení, a proto v podrobné rozpravě ještě načtu pozměňovací návrh kolegy, který se věnuje právě tomu, aby bylo vůbec možné provozováním některých informačních systémů ČSSZ pověřit.
Pravidelně jej odmítali čtyři z pěti dotazovaných. Nelze se pak divit, že veřejnost zaujal návrh zákona na zdanění církevních náhrad. Toho plně podpořil šéf Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip, který v červnu 2016 v Partii televize Prima prohlásil, že stát církvím nevyplatil náhradu, ale poskytl dar a ten by se měl jako jakékoli jiné dary zdanit. Tuto iniciativu podpořil i Andrej Babiš, který k tomu poznamenal: Restituce proběhly nekorektním, podvodným způsobem. Církev ovšem neustále tlachá o snaze naši společnost stmelit, údajně za pomoci obecně přijímaných hodnot. Nějak se jí to ovšem nedaří. Hamižnost církevních hodnostářů naopak přispěla k tomu, že společenské příkopy se mnohonásobně prohloubily. A mohou se prohloubit ještě více, neboť se stále řeší spousta nechutných sporů u soudu. Jistě, někdejší koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných si velmi dobře uvědomovala, na jak tenký led se pouští. A tak mnohým našim občanům už vůbec hlava nebere, že jde obrovskou finanční transakci zmanipulovat běžnou smlouvou momentálních zástupců státu s jakýmkoli partnerem. Právem si pak publicita Lukáš Jelínek položil otázku: Pokusí se příště vláda navázat na nějaký ideologický zákon podobnou smlouvu, kterou prodá půlku země třeba Horní Voltě? Ano, právě tak to dopadá, když politiky posedne nutkání realizovat historickou spravedlnost bez potřebných informací a důkladné analýzy, zato s ideologickým zápalem, či dokonce fanatismem. Nelze se pak divit, že v souvislosti s danou problematikou mnozí naši spoluobčané mluví o údajném právním kretenismu. A to je důvod, proč nemohu souhlasit se stanoviskem Senátu, který docela neomaleně odmítl naši iniciativu ke zdanění finančních náhrad církvím. Budu tedy znovu hlasovat pro usnesení Sněmovny, které alespoň dílčím způsobem reaguje na oprávněné požadavky našich spoluobčanů. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Na vaše vystoupení bude faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Jurečka.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si dovolím reagovat na vystoupení pana poslance Grebeníčka. A musím říct, že je pro mě teď jako pro křesťana docela těžké aplikovat "miluj bližního svého" v praxi. To jsme tedy asi každý sledovali úplně jinou diskusi. Nikdy jste se nesnažili o to objektivně a férově posoudit ten váš návrh a jeho dopady. Prostě je to čistá politika z vaší strany a překvapuje mě, že se tady zaklínáte lidmi, které jste perzekvovali, jako byl třeba kardinál Tomášek.
Prosím, máte slovo.
Chtěl bych reagovat na řadu věcí, které tady zazněly, ale to budu reagovat až někdy, kdy ten sál bude trochu plnější. Ano, restituční proces církevního majetku se v podstatných charakteristikách liší.
Pane poslanče, já vás nyní přeruším. Jenom konstatuji, že pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Nyní tedy zahájíme pevně zařazeným bodem
Projednávání návrhu zákona však mělo značný časový skluz a první čtení bylo dokončeno až 2. listopadu minulého roku.
Děkuji.
Již z tohoto výčtu je jasné, že vznik eNeschopenky v posledních letech je minimálně komplikovaný. Co to reálně znamená, bych ráda vysvětlila. Od 1. července tohoto roku je cílem zavést povinnou elektronickou formu hlášení ošetřujícího lékaře a ukončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení. Ráda případně vysvětlím. Od 1. ledna 2020 pak bude zavedena konečná fáze projektu eNeschopenka. Pro zaměstnavatele se rozšíří služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení o další informace týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a dále bude docházet k notifikaci zaměstnavatelů do jejich datových schránek. Ze strany mého resortu právní úprava znamená, že Česká správa sociálního zabezpečení bude informace, které poskytuje zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců, nově poskytovat neprodleně.
Přečtu jednu omluvu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A dále, že výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.
Reflektuji samozřejmě váš návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy.
Ne tu, která je připravená a která podle mého názoru skutečně povede pouze v létě letošního roku k chaosu v českém zdravotnictví.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já obdivuji kolegu Bauera za vybíravý slovník, kterým přednesl kritiku tohoto návrhu zákona. Neuvěřitelné! To, co se tady stalo, a to, co tady popsal už můj předchůdce Jan Bauer, tak je, že prostě během posledního týdne se vykostil návrh zákona, sněmovní tisk 333, tím vlastně, přestože byl uprostřed projednávání ve výborech, tak tím najednou vlastně není o čem jednat, protože prostě se podařilo vykostit. Dostal se do sněmovního tisku 204, který tady právě teď projednáváme. To je naprosto neslýchané. Takovéhle věci se tady nedají dělat. Jednoznačně. Jako mluvím za sebe, mluvím i za náš klub. Jednoznačně podporujeme eNeschopenku. Vy jste tady řekla, že část funkcí bude fungovat od půlky roku. Myslíte ty přesuny papíru? Není na to nachystaná ani Česká správa sociálního zabezpečení, nejsou na to nachystaní lékaři. Já budu samozřejmě podporovat pozměňovací návrhy, které byly předneseny, a odsunutí té lhůty, pokud k tomu vůbec dojde. A samozřejmě se přidám a navrhuji celé Poslanecké sněmovně, aby vrátila celý tisk k projednání organizačnímu výboru, tak jak to bude navrženo v podrobné rozpravě.
Děkuji. Měl jste na mysli garančnímu výboru.
Já si dovolím zareagovat na některé ze svých předřečníků. Je na to politická shoda. Rozumím tomu, že mohou vznikat otázky jak na straně koaličních, tak opozičních poslanců, ale poprosím o korektnost debaty.
Tak. Nyní přečtu dvě omluvy. Dále tedy paní ministryně stáhla faktickou, takže na faktickou vyzvu pana poslance Petra Pávka a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.
Krátká replika na kolegyni Valachovou. Slyšeli jste ode mě něco o vládě, o opozici, o sociální demokracii, o koalici? Víte proč ne? Protože pro mě tohle není politika, pro mě je tohleto o fungování této země. Proto jsem to nepoužil. A moje kritika a moje výtky směřují čistě k paní ministryni Maláčové a je mi úplně jedno, za jakou je tady stranu, protože prostě tu eNeschopenku nemá připravenou, není schopná ji reálně pustit. Nezávisle na tom, v jaké formě to tady projde, jestli projdou ty... Takže nemusíte si to vztahovat jaksi do vašeho klubu. Nebylo to takhle myšleno. Je to prostě osobní selhání ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčové.
Nyní s faktickou pan poslanec Ondřej Veselý.
Já jsem srovnal vystoupení Honzy Bauera, protože já vím, jak se jmenuje, a vaše. Ale jeho vystoupení bylo korektní. Vaše korektní nebylo. Prosím, chovejme se jako gentlemani. Oslovoval jste dámu, chovejte se takto. Vím, že jste toho schopen, tak prosím příště, abychom uvedli a vedli debatu tímto směrem.
Vy jste řekla, budeme... nebo paní ministryně bude řádně diskutovat na garančním výboru. Já bych vás chtěl jenom uvést na pravou míru, že se velmi mýlíte. Oba dva ty tisky byly jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru přerušeny. Tam máme dostatečný prostor diskutovat. Vy jste udělali neuvěřitelnou věc. A je to o to neuvěřitelnější, že tento sněmovní tisk číslo 204 má znamenat odpískání eNeschopenky. V té původní verzi znamená odpískat a zrušit eNeschopenku, nebo aspoň její významné části.